Děkuji za dodržení času.
Jak to chcete dělat? To není jednoduché. Ale to z toho materiálu prostě nevyčtete. Děkuji.
Děkuji za dodržení času. Máme tady poslední faktickou poznámku v tuto chvíli, pan poslanec Richard Brabec. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Já se především chci omluvit panu poslanci Berkimu. Takže to je taková pěkná přesmyčka Berki, Birke, ale už vás budu skloňovat s velkou radostí.
Děkuji za dodržení času. Máme tady další faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan poslanec Jan Berki. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že v tom ten problém ve skutečnosti v podstatě není.
Děkuji za dodržení času.
Jenom bych chtěl připomenout jednací řád této Sněmovny. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. Já vím, že předsedající to mají nesmírně těžké, posoudit předem, co poslanci budou dělat. Ale já bych všechny poslance, zejména v těch faktických, prosil o jistou míru sebekontroly.
Tolik tedy usnesení dnešního jednání podvýboru. Za mě jako zpravodaje je to asi v tuto chvíli všechno, protože o věcném obsahu zákona samotného tady velmi detailně hovořil pan ministr, to asi netřeba uvádět.
Děkuji a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Výborný.
Původně se mělo jednat o novelizaci. Odpuštěno tím pádem bylo 325,8 milionu korun na narostlém příslušenství. Využilo to u VZP více jak 15 000 osob. Není přece normální, aby z jistiny vznikl více jak desetinásobek samotné dlužné částky. Často čelíme otázkám či výtkám, výhradám, že milostivé léto bylo neúspěšné, protože se ho zúčastnila pouze řádově procenta těch, kteří ho fakticky mohli využít. Věděli jsme, že to budou řádově procenta dlužníků, nicméně pro mě osobně je důležitý každý osobní příběh, kdy pomohlo milostivé léto vrátit toho člověka, často celou rodinu, maminku, samoživitelku a další, do reálného života a standardních socioekonomických vztahů. Praha by mohla být - když tady vidím paní kolegyni Zajíčkovou, pana kolegu Nachera - toho ukázkovým příkladem. V metru byly informace o možnosti využít milostivé léto. To jsou potom ty věcné důvody, proč ten zákon tady dnes projednáváme, proč to chceme ještě jednou a naposledy zopakovat. Je to férové, takto to má být. Není důvod, proč by dnes, kdy ty věci jsou všechny elektronizované, aby exekutor neodpovídal v těch lhůtách samotných.
Další tedy, kdo je přihlášen do obecné rozpravy z místa, je pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Mně jenom vadí trošku ta faleš některých dnešních předkladatelů, kteří v roce 2018 strašně kritizovali drobné úpravy. Ale je to právo Sněmovny, jenom bych byl rád, ať se věci nazývají pravými jmény.
Pane poslanče, máte slovo.
Vy máte 108, my jsme si tady řekli, co jsme chtěli, vy takhle zvednete ruku a bude služební zákon upraven.
Děkuji za dodržení času. Nyní je z místa řádně přihlášena paní poslankyně Klára Dostálová.
První je profesionalizace, depolitizace a stabilizace. Očekávám, že asi nějaká reakce v tomto duchu přijde. Ale posuďte sami. Pan poslanec Bartoš, duben 2018: "Vážený pane předsedající, dámy a pánové, my jsme sledovali v předchozím období, jakým způsobem byl schválen zákon o státní službě, a jsme přesvědčeni, že tento zákon by si zasloužil opravit, v řadě bodů být novelizován. O čem však nejsme přesvědčeni, je, že bychom k novelizaci tohoto zákona měli přistupovat teď, v momentě, kdy jsme už v rámci systemizace a vánočního období viděli zásadní personální změny v rezortech jednotlivých ministerstev.
Nyní se můžeme vrátit k projednávání Jsme v obecné rozpravě. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Michálek a současně ruším omluvu paní poslankyně Ožanové.
Budu reagovat na svoji předřečnici, paní kolegyni Peštovou, kterou jsem pozorně poslouchal. Tehdy jsme ho dělali z opozice a zjistili jsme, světe div se, že se nám tam ti lobbisti nějak moc nenahlásili a že se vlastně báli se tam jakkoli přihlásit, pravděpodobně proto, že by potom byli méně úspěšní při prosazování svých návrhů u tehdejší vlády, která zrovna řekněme láskou k opozici neoplývala. Ostatně máme v Ústavě České republiky respekt k občanské společnosti.
Proto klub SPD podporuje návrh kolegyně Dostálové, tedy návrh na vrácení návrhu k dopracování.
Děkuji mnohokrát. Další, kdo je přihlášen řádně do obecné rozpravy, je pan poslanec Jan Hrnčíř. Požádám ho, aby přišel k řečnickému pultu.
Na úvod bych poněkud odbočil. Ještě před volbami prosluly strany nynější vládní koalice ostrou kritikou tehdejšího, dle nich přebujelého státního aparátu. Zástupci koalice SPOLU slibovali zeštíhlení, škrty a úspory. Povolební realitou byl ovšem vznik tří zbrusu nových ministerstev, přijetí doslova armády úředníků, a tedy i potřeba půl miliardy navíc na Úřad vlády ze státního rozpočtu České republiky. Toliko ke slibovaným úsporám. Navrhovaná novela zákona o státní službě ve mně probouzí pocit, že se v podobném duchu bude pokračovat i nadále. Dosud může mít každý člen vlády nejvýše dva náměstky. Když jste přece kritizovali příliš mnoho úředníků ve státní správě, očekával bych tedy naopak snížení počtu náměstků ze dvou na jednoho, nikoli to, že závazně stanovené maximum náměstků úplně odstraníte. Mám to snad chápat tak, že členům vaší vlády dva náměstci nestačí? Jak se to slučuje s vaší filozofií zeštíhlování státní správy, pokud se vůbec mohu ptát? Svého nového podřízeného si tak v podstatě po předchozí dohodě se svým nadřízeným přímo vybírá jeho nadřízený. Ovšem jako nejproblematičtější vnímám plošné odstranění téměř všech zákonem daných podmínek na kvalifikaci, povinnou praxi i délku praxe osob účastnících se výběrového řízení na vedoucí pozice ve státní službě. Zcela nepochopitelné odstranění dvoukolového systému výběrového řízení, kdy v prvním kole byly zařazeny pouze osoby s odpovídající poměrně přísně stanovenou kvalifikací a přesně stanovenou délkou praxe, přímo nabízí otázku, proč tomu tak je? Vedoucí pozice by přece měly být obsazeny osobami s odpovídající praxí, kvalifikací a zkušeností. Nahrazení přísných kritérií pouze věkovou hranicí a v podstatě směšným požadavkem na délku i povahu dosavadní praxe tak vybízí ke spekulacím, jestli pro příště nebude ve výběrovém řízení rozhodovat místo kvalifikace spíše vyhovující stranická příslušnost.
Také děkuji. Další, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan poslanec Richard Brabec. Pane poslanče, máte slovo.
Aby mě pan kolega Benda, který tady teď zrovna není, což mě mrzí, protože by to určitě ocenil, tak jsem se přihlásil do rozpravy, aby nebyla řekněme nějaká potyčka o tom, jestli je to nebo není případná faktická poznámka. Pan kolega Bartošek - cituji: "Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. A je možné konstatovat, že se v případě, že novela bude schválena v navržené podobě, vracíme do dob nejtvrdší politizace státní správy." "Postavení zejména představených se stává natolik nejistým, že může a zřejmě bude i docházet k masivním čistkám po jakékoli změně ministra nebo s příchodem nové vlády. V podstatě to v praxi znamená destabilizaci výkonu státní správy, tak jak jsme ji znali. K tomu slouží zejména nově nastavené hodnocení, které může být spuštěno dle potřeby v uvozovkách člena vlády i několikrát do roka. Pozice státních tajemníků je touto novelou značně oslabována. Deklarovaná konzultace v Bruselu, kterou údajně absolvovala paní ministryně Dostálová, dopadla tak, že ji přijal údajně vedoucí sekretariátu DG a řekl jí, že se poradí a dá jí vědět. To znamená, není to o tom, že ty věci jsou dopředu dojednané a víme, že budou schválené. Po konzultaci s několika zainteresovanými právníky, kteří tuto novelu označili za legislativní paskvil, se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona." A já bych řadu věcí podepsal, ale kdyby to bylo teď aplikováno na tuto novelu. Ale znovu tady jasně vidíme, že jestliže dnešní koalice, v minulosti opozice, hovořila o tom, že hrozí nejtvrdší politizace státní správy a oslabení služebního zákona a další věci, že to nebylo dostatečně konzultováno v Bruselu, tak já se bavím nad tím, že tohleto za pár let je v úplně opačné podobě a dnes to tedy považujeme za zásadní krok vpřed. Ale teď je to tak trošku z extrému do extrému.
Když pracuje ve státní službě do tří let, dostane tři platy, když do šesti let, dostane šest platů - takže když jste tam dali pět let, je jasné, že všichni budou odcházet se šesti platy navíc - do devíti let devět platů, nad devět let dvanáct platů. To bude opravdu jako velký bazén, kam by se nám všichni vešli. A bude to stát státní rozpočet opravdu nemalé peníze. Rozšíří se významně okruh žadatelů. Dále je upraveno služební volno k individuálnímu studiu na pět dnů. Ale opět, zase, asi jak to bylo šité horkou jehlou, úředníci si jen požádají, oni vůbec nemusí dokládat, na co si to individuální volno vzali. Takže se obávám, že prostě v každém úřadu jsou lidé, kteří samozřejmě významně zneužívají systému, a budou to mít státní tajemníci určitě velmi těžké. Takže i tady bych doporučovala to nějakým způsobem ošetřit. Nově jsou do zákona dány požitky, to je opravdu novinka. Takže státní tajemník, náměstci ministra, vrchní ředitelé sekce mají nárok na služební auta, a to jak s řidičem, tak bez řidiče. Mají nárok samozřejmě na všechny počítače, mobilní telefony, sekretariát a tak dále. Ten tam skutečně je jenom pro blaho konkrétního ministra. Náměstek vlády nebo náměstek člena vlády - nově není určen počet. Nově je to neomezený počet. Další problém jsou přechodná ustanovení. O tom už tady velmi podrobně a dobře hovořila paní zpravodajka. Rozjetá výběrová řízení na představené se skončí a vyhlásí se znovu podle nových podmínek. Je otázka, jestli to opravdu nezavádí určité diskriminační přístupy, protože se někdo hlásil za určitých podmínek, najednou se mu to zruší a bude se hlásit podle nových. My vnímáme, a znova to tady opakuji, my vnímáme, že by zákon o státní službě se měl změnit, ale mělo by to proběhnout na základě debaty, abychom se vyvarovali kiksů, kterých je v předložené novele celá řada. Zároveň se novela vůbec nevěnuje pozici státního tajemníka, který je nejbližším spolupracovníkem ministra. Proč například o jeho přijetí nebo odvolání nemůže rozhodnout přímo ministr, když například úřad neplní stanovené úkoly? Tímto se ale novela vůbec nezabývá. Novela se zabývá pouze pozicemi, které jsou na ministerstvech, to znamená odborní náměstci, ředitelé odborů, to znamená tyto vrcholné pozice manažerské, kterým se říká představení. Co vlastně přináší ta narychlo spíchnutá novela? Rychlá změna služebního zákona je toho pouze dokladem. Pět stran má stovky podporovatelů, lobbistů a šíbrů, kteří pomohli ve volbách a teď potřebují posty. Potřebují rychle státní zakázky a kontrolu nad nimi. To je jediný důvod, začíná další vlna klientelismu, tentokrát je to ale doslova tsunami."
Také děkuji. Krásné dopoledne, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. O tom samozřejmě budeme hlasovat až po ukončení obecné rozpravy. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První, kdo přijde k faktické poznámce, je paní Berenika Peštová a připraví se Jan Berki. Než dorazí k řečnickému pultu, dovolím si přečíst dvě omluvy. Děkuji, to byly omluvy.
V každém případě bych chtěla volně navázat na svojí předřečnici Kláru Dostálovou. Mám na to patřičné vzdělání, jak vysokou školu, tak doktorát a tak dále. Auto jsem si řídila sama, neměla jsem řidiče. Celých osm let jsem si řídila auto sama. Neříkám, že od vás čekám nějakou pochvalu, ale jenom teď vám řeknu: střih - dnešní doba. Moji práci v současné době dělají tři náměstci. Moji práci dělají tři náměstci! Každý náměstek má svého řidiče, každý náměstek má svoji sekretářku a ten aparát, který potřebuje. Tak jenom abyste si to tak nějak dali do souvislosti, proto je zde předkládána tato novela, aby toto všechno bylo krásně zlegalizováno.
Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je pan Jan Berki. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Milé kolegyně, milí kolegové, já vlastně děkuji paní poslankyni Dostálové za tu analýzu, byť třeba s některými závěry nebo argumenty nesouhlasím, ale byla poměrně korektní. V zásadě se shodneme na tom, že ministr přichází na ministerstvo, aby prosazoval politickou vůli. V zásadě se shodneme na tom, že náměstky tam má od toho, aby mu pomáhali prosazovat politickou vůli. Tedy jsme se shodli na tom, že náměstek má vlastně politickou činnost. Zároveň jsme se shodli na tom, že si má právo přivést svůj tým.
A to je přesně ono: Ministerstvo napsalo, říkáte vy. Předkladatelé jsou poslanci, "my vyladíme, vylepšíme, potřebujeme". Ministerstvo vnitra? Nebo my jako poslanci, nebo kdo my to nutně potřebujeme? Proč neproběhl tento proces? Proč neproběhlo řádné vypořádání všech připomínek, které by byly vznesené v rámci mezirezortního připomínkového řízení? Toto prostě nenastalo, to je to, co já vám vyčítám. Vy kážete vodu a chlastáte víno!
Děkuji a další, kdo je přihlášen s přednostním, respektive s faktickou poznámkou, je paní poslankyně Ožanová.
Děkuji, pane předsedající. No, za mě prostě není. A právě tyto věci mohly být v tom legislativním procesu odstraněny. Takže bylo by dobré dbát na zákonnost u všech, nejen u poslanců, i u ministerstva. Nemám záruku, že je ten zákon napsán dobře.
Děkuji, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych se také velmi ráda vyjádřila k novele zákona o státní službě. Nejdříve bych si dovolila zareagovat na pana Michálka, který mě se svým projevem opravdu velmi překvapil. Člověk, který dlouhodobě spolupracuje s Rekonstrukcí státu, tak mi tady řekne, že tento návrh zákona podporuje Rekonstrukce státu. Přinesete mi to černé na bílém, že tento návrh zákona, novelu zákona, podporuje Rekonstrukce státu? Česká pirátská strana, která je zastoupena ve vedení Karlovarského kraje, tak bych vám tady mohla vyjmenovat tolik kauz, které pod jejich křídly jsou, ať už jsou to netransparentní výběrová řízení zadaná napřímo, lidé v různých komisích, dosazení lidí do různých pozic a tak dále, tak mě opravdu překvapuje, že vy si sem stoupnete a toto tady v tuto chvíli řeknete. Bylo to čerpání evropských fondů. Vždyť se zeptejte některého starosty, jestli má možnost si vyměnit tajemníka na obci nebo ředitele krajského úřadu.
Političtí náměstci ale nemají žádnou odpovědnost. Já se vám pokusím to přiblížit, protože skutečně jsem pracovala ve státní správě osm let, nejdřív jako náměstkyně, jako odborná náměstkyně, poté jako ministryně, takže věřte, že s aplikací zákona o státní službě mám opravdu bohaté zkušenosti. Nad nimi bude neomezený počet politických náměstků. To jsou lidé, kteří budou dělat stafáž ministrovi, promiňte mi ten výraz, ale samozřejmě ze zákona vy jim přiznáváte požitky, a to nejsou malé požitky. Samozřejmě jsou to obrovské platy, jsou to dvě auta - jedno s řidičem, jedno bez řidiče, je to jejich sekretariát. Častým terčem kritiky současné podoby zákona jsou také výběrová řízení. Navrhovaná novela se tak výběrovým řízením věnuje v několika bodech. Nově by mělo probíhat jen jednokolově. Já jsem si ty projevy vytiskla, když na ně bude čas, tak vám je tady ráda přečtu, protože to je opravdu velmi zajímavé, jestli kolegové jako s křišťálovou koulí už hovořili o sobě v roce 2022, nebo jak je to myšleno, protože některé věty použité kolegy by asi stály za přečtení, aby se nad nimi i nová koalice zamyslela. Na co je ale potřeba se tady opět podívat, je, jak dokládají praxi. To znamená, že když on bude prokazovat ekonomické vzdělání nebo právní vzdělání například, tak to může i - samozřejmě, jeden rok to dělal, dalších pět let to nedělal, a takhle si může nasčítat těch pět let. Stejně tak musí mít zkušenosti jako vedoucí nebo člen statutárního orgánu minimálně čtyři roky, a opět se může sčítat. Tam je jmenování na pět let, odborná praxe čtyři roky a tři roky jako vedoucí nebo člen statutárního orgánu. Opět se sčítá už od školy. Opět se sčítá už od školy. Ředitel odboru - jmenování na pět let, odborná praxe dva roky, vedoucí jako jeden rok, pouze jeden rok a opět už od školy. Já si myslím, že už jenom ten pojem, že chceme profesionalizovat státní správu, s tímto úplně nejde dohromady, a určitě by to stálo za to se nad tímto ještě zamyslet. Takže co je závěrem vlastně této změny? Určitě dojde k rozšíření okruhu možných uchazečů o místa představených, o tom není sporu. Otázka je však, zda tento přístup přinese větší množství kvalifikovaných uchazečů, či se bude jednat o dosazení svých známých a podporovatelů do služebních úřadů, a tím v podstatě o posílení účelových politických vlivů na státní službu. Já si dovolím ještě opravdu zrekapitulovat některé věci, protože bych ještě ráda upozornila na některé problémy, které jsou. Vrchní ředitel sekce dle návrhu po stanovení ministrem může zastupovat člena vlády, stejně jako náměstek člena vlády. Takže by opravdu asi stálo za to, aby se tím předkladatelé alespoň zabývali, když už je na to vlastní stanovisko upozorní. Co naopak je potřeba pochválit? To je potřeba říci, že výběrová řízení jsou vyňata z režimu správního řízení. Nově bude nutné při podání žádosti doložit občanství a znalost jazyků, dříve se to mohlo doplnit později. Dříve všichni řádně omluvení museli dostat náhradní termín. Je stanoveno, že vedoucí oddělení budou jmenováni na dobu neurčitou a nebudou se přesoutěžovat. Oproti tomu nejvyšší státní tajemník, státní tajemník, vrchní ředitel sekce, personální ředitel a ředitelé odborů musí vždy projít výběrovým řízením a budou jmenováni na dobu určitou, avšak - a tady znovu prosím o vaši pozornost - ti lidé jsou ve služebním poměru na dobu neurčitou. A já bych chtěla všechny upozornit na to, co to znamená. Já si vůbec nedokážu představit, jak tento návrh mohlo podpořit Ministerstvo financí. Oni čekají, jestli se někde ukáže nějaká vhodná pozice, na kterou by mohli nastoupit.
Opravdu, nalijme si čistého vína, nastavme tu linii korektně: odsud začíná, tady končí politici, tady začínají úředníci. Tady už by neměli dosazovat svoje politické kolegy, ale mělo by to být striktně úřednicky nastavené.